Ptáte se, proč ve školách a školkách testujeme dvakrát týdně a v závodech pouze jednou týdně antigenními testy. Pochopitelně že dvakrát týdně je lepší, ale jsou to i dvojnásobné náklady a průmysl také k tomu má co říct. Jak je to s dětmi, které mají problém s odběrem materiálu z nosu nebo z ústní dutiny a jestli jim lze, nebo nelze zajistit výuku distanční formou. Tak jak bychom měli uvažovat: testování je samozřejmě nezbytně nutné, abychom identifikovali infikované jedince. Na druhou stranu jednoznačně preferujeme investovat do očkování, protože očkování je to, co nás chrání proti virové infekci, a to je opravdu naší primární prioritou.
To přece není o tom, že tady někdo hájí cyklisty, kteří něco porušují. Samozřejmě, když někdo něco porušuje, tak se má na něj dívat úplně stejně, jestli to je cyklista, řidič automobilu nebo chodec, úplně stejně. Já jsem tady říkal jiné příklady už minule, kdy tady je něco, my taky definujeme něco na metry a přesně se to spočítat na centimetry nedá, a také ta pravidla fungují. To znamená, já si myslím, že to je i nějaký signál do společnosti, že jsme si toho vědomi.
Děkuji za slovo. Takže tato věc, cyklisté se trestají, zatímco automobilista, který ohrozí cyklistu, ten běžně není postihován. A v tom je ten problém, to předkladatel řešil, a právě proto předložil tuto přesnější definici, protože policie se opakovaně vymlouvá, že tohle ještě nebylo nebezpečné, a podobně. A právě proto je potřeba tuto povinnost řidičů upřesnit, aby se policie nemohla vymlouvat a aby stejně, jako trestá cyklisty, trestala i automobilisty.
Pan poslanec Výborný, faktická poznámka. Poté pan poslanec Mašek.
Bohužel je zvykem mnohých nás politiků nejlépe vzít dvě skupiny a postavit je proti sobě. Za chvíli tady budeme projednávat novelu exekučního řádu a tam je to velmi podobné. A pokud tady vy velmi emotivně říkáte: Cyklisté nedodržují a neznají pravidla silničního provozu - to přece není pravda! Není možné nikde tohleto říkat. Ale prosím, nepaušalizujme, neházejme cyklisty do jednoho pytle! Stejně tak jako já znám řidiče osobního automobilu, kteří potom řídí pod vlivem alkoholu a nedodržují pravidla silničního provozu, tak je to i u cyklistů, ale o tom to přece není. Já jsem přesvědčen a říkal jsem to tady už opakovaně, že určitě ano.
Pan poslanec Plzák, faktická poznámka. Poté pan poslanec Dolínek.
Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl zareagovat na pana kolegu Výborného. On říkal, že je přesvědčen, že všichni cyklisté znají dobře dopravní předpisy. Pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, odkdy smějí děti na silnici? Já si to tedy nemyslím. Já si myslím, že to prostě nebude fungovat.
Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Válková.
Ale je to klasická záležitost. Jak jsem tady říkal, policie v těchto státech nemá specifické technické prostředky, vyplývá to ze zpráv, které mi dalo Ten pruh není zeď, to není ten oranžový pruh. To je jenom vyznačený pruh pro cyklistu, kam může motorista normálně vjet automobilem. To není něco, co je specificky pro cyklisty. Ale pojďme od toho.
Také vám měřím čas.
Samozřejmě, ten formulář není závazný. Když to někdo podá mimo ten formulář - víte, že to je jakési vodítko, že právě chceme pomoci, chceme metodicky pomoci. To je běžná praxe, kterou děláme u každé věci, kterou zavádíme.
A já jsem zvolil tu druhou variantu, to znamená, že jsem vydal nové mimořádné opatření, které bylo bez vady, aspoň podle našich právníků, a které udržovalo stav té bezpečnosti, kterou nám doporučili epidemiologové. Takže po odborné stránce si myslím, že je to naprosto v pořádku. My se musíme snažit ty rizikové kontakty oddělit. Přece nechceme, abychom opět vyvolávali nouzový stav jen kvůli tomu, že se nemůžeme dohodnout na tom, aby se podařilo pandemii odblokovat. Takže to je můj medicínský pohled, samozřejmě propojený se stanovisky právníků. Jestli se ptáte, jestli jsem to konzultoval třeba s policií, samozřejmě, konzultoval jsem to s panem vicepremiérem Hamáčkem a ministrem vnitra a ten mi sdělil, že v tomto případě Ministerstvo vnitra, a on tedy osobně ve vládě, respektuje rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. Vnímám to tak, že chápe situaci tak kritickou, jaká je. Uvědomme si, že ta čísla, co se týče nových případů, co se týče hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, jsou v této situaci ta nejhorší, která jsme měli na podzim, takže to není na nějakou zábavu. Já jsem hovořil o tom, že jsme dostali předžalobní výzvu na to předchozí mimořádné opatření, a bylo mi řečeno také, proč - protože tam nebyl dostatečně zdůvodněn důvod, proč chceme občany omezit jako ministerstvo. A já si nějak ani nedovedu představit právníka, který by v této situaci se rozhodl a tlačil nás do toho, abychom zcela rozvolnili situaci a zvýšili extrémně riziko toho, že budeme zase muset udělat lockdown. Víte, že dva právníci mají tři názory, takže tam si musíme počkat na definitivní stanovisko. Takže znovu říkám, situace není dobrá a jenom ti největší furianti by si doma udělali mejdan. Tak to prosím nedělejte a nečekejte na to, jestli policie přijde, nebo nepřijde. Myslete hlavou a rozhodněte se naprosto svobodně, ale rozhodněte se tak, jak už jsme postupovali za poslední rok. A já myslím, že většina z nás perfektně ví, jak se chránit. Vždyť se podívejte, žádný poslanec nesáhne na mikrofon, ale mačká na něj takhle loktem.
Kromě tohoto problému přístupu k vodním přivaděčům je sekundárním efektem takovéhoto stavu i zvýšená frekvence poruch při odkanalizování, která je způsobena nevratným poškozením kanalizačního vedení kořenovými baly. Na závěr bych chtěl konstatovat, že návrh odstraňuje nerovnoprávné neodůvodněné postavení jednotlivých síťových odvětví.
S přednostním právem vystoupí pan předseda Marian Jurečka. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická.
Vychází to z právní úpravy, kterou naše legislativa zná, to znamená to, co je dneska standardem u myslivecké stráže, tak abychom to rozšířili pro lesní stráž. Ale myslím si, že to je návrh dobrým směrem.
Děkuji. Vystoupí paní poslankyně Hana Aulická v obecné rozpravě, zatím jako poslední přihlášená.
Nedopracovaný systém mysliveckého plánování a systém kontroly ulovení spárkaté zvěře pomocí markantů zjevně nelze aplikovat tak, aby byl funkční, přesto by si vyžádal vynaložení obrovských nákladů, které by bylo neefektivní. Jednak je formulace zmatečná, protože chybně nepovažuje zvěř za součást lesního ekosystému, a dále by vyhláška musela obsahovat i vliv zvěře na veškeré složky lesního ekosystému, tedy například i vliv toho, kolik hmyzu zašlápne nebo pro kolik hmyzu vytvoří příznivé životní podmínky v důsledku produkce trusu.
Výše příspěvku, kterou zaměstnavatel dostane od úřadu práce, bude 80 % nákladů, tedy náhrady mzdy a povinných odvodů. To je velmi důležité. Přehled nákladů pošle zaměstnavatel do 20 dnů následujícího měsíce na úřad práce, který po obdržení tohoto přehledu pošle zaměstnavateli příspěvek do osmi kalendářních dní. Nicméně skutečně i těch osm dní bude naprosto dostačující lhůta. Zaměstnavatel pak ten příspěvek využije na výplaty zaměstnanců. Tento příspěvek tak nemusí být refundací nákladů, ale zaměstnavatel může nejprve získat příspěvek a až poté vyplatit zaměstnancům náhrady mzdy. Takže jsem ráda, že se nám podařilo najít společně řešení. V době krize, kdy podniky potřebují každou korunu, tak nebudou muset pomoc předfinancovávat. To znamená, oba dva pozměňovací návrhy mají zvýšit efektivitu fungování úřadů práce.
A protože jsem zmínil září letošního roku, tak všichni asi tušíte po tom martyriu, co jsme tady v rámci kurzarbeitu zažili, že to usnesení hospodářského výboru prostě není relevantní. Kurzarbeit v České republice je symbolem blamáže, diletantismu a neschopnosti připravit klíčový návrh zákona, podle kterého se budou řídit firmy při krizových situacích, které v naší zemi buď nastaly, a do budoucna ještě mohou nastat. Mně se to tady těžko říká, protože Občanská demokratická strana od počátku deklarovala, že si přejeme, aby naše země měla opravdu kvalitní návrh a znění zákona. To druhé čtení dneska proběhne, už nikdo nebude mít možnost něco měnit, maximálně Senát České republiky. Nemám z toho dobrý pocit, ale neznamená to, že tu práci, kterou tady odvedli naši kolegové, bychom chtěli nějak blokovat.
... paní poslankyně, já vás špatně slyším. Dobře, takže já vám dám slovo hned na úvod.
Musím říci, že to bylo dost náročné. Stává se mi to i o víkendech. Tak prostě přibrzdím a tu minutku počkám, nedá se nic dělat.
Prosím vás, buďme střídmí v legislativě. Jestliže v legislativě je již něco zakotveno, nedávejme to tam znovu. Agresivní řidič není jenom řidič motorového vozidla, ale i řidič jízdního kola. Jako malé dítě jsem byla sražena, ale ne autem, ale cyklistou, který byl agresivní a vjel na dětské hřiště. Prosím vás, není to vyvážené. Za mě je třeba stanovovat ty povinnosti vyváženě. Máme tady ještě chodce. Hlavně již se to dá řešit. Měla jsem problém. Jeli vedle sebe a zabrali celou cestu. Tak kdo byl v té chvíli agresivní?
Děkuji za slovo. Kdyby se naši cyklisté cítili bezpečně, kdyby stejně tak asi jako paní kolegyně ve své praxi bylo správně aplikováno té stávající právní úpravy, tak tady dneska nestojíme. A když tady bylo řečeno, že vedle agresivního řidiče může být agresivní i řidič kola nebo ten, kdo jede na kole, může být asi agresivní i chodec, to je pravda. Když máme agresivního řidiče s autem, tak samozřejmě může napáchat výrazně více škod, než když se nám pohybuje na silnici agresivní řidič na kole nebo chodec. My všichni víme, že je tady nějaká právní úprava, ale ještě jednou říkám, kdyby ta právní úprava byla dostatečně aplikována, byla respektována, tak tady dneska nikdo s tímto návrhem nestojí.
Faktická poznámka, pan poslanec Čižinský. Poté se z místa s faktickou hlásí paní poslankyně Ožanová.
Děkuji za slovo. O nic jiného se tady nejedná, než aby když řidič předjíždí cyklistu, aby měl v hlavě: Pozor, 1,5 metru, musím vybočit tak, aby to ten cyklista zvládl a nebyl ohrožen, i když třeba se bude vyhýbat nějaké díře ve vozovce.
Děkuji.
Takže já bych doporučovala, aby cyklisté již realizovali věci, které jsou v zákoně, nepřejížděli na jízdních kolech například přes přechody a podobně. Prosím vás, opravdu je to nevyvážené. Ale co chodec? Co vlastně řidič jízdního kola, který bude objíždět chodce? Ten nemá povinnost? Ten může kolem toho malého dítěte projet hned těsně? Uvědomte si, že to je určitá disproporce. V zákoně je vzájemná ohleduplnost. Prosím vás, to je dostatečné. Již v praxi se to uplatňuje, pokud někdo něco takového spáchá. To je řešitelné podle této právní úpravy. Proč dávat další právní úpravu? Opravdu za mě, kolegové a kolegyně, ne. A co se týče těch pravidel, já bych byla ráda, kdyby si je cyklisté přečetli. Bylo by to v jejich prospěch. Víte, kolik cyklistů mi nadává, když jim ukazuji, proč sedí na tom kole, když přejíždějí přes přechod? Oni si myslí, že mohou všechno. Není to pravda.
Mám zde několik faktických poznámek.
Samozřejmě musím reagovat na paní kolegyni. Tu jsou to chodci, tu jsou to motocyklisté. Všechny ty skupiny jsou samozřejmě rovnocenné a zaslouží si naši pozornost, právní regulaci a podobně. Teď se zabýváme cyklisty, teď tento krok je ve prospěch cyklistů, ve prospěch jejich zdraví, ve prospěch jejich bezpečnosti. Nemotejme do toho jiné skupiny. To za prvé. Zaměřme se, milá paní kolegyně, poslankyně Ožanová, vaším prostřednictvím, pane předsedo, příště, v té příští právní úpravě nebo v návrhu další právní úpravy, na cyklisty. To neznamená, že bychom měli rezignovat na to, co tady máme teď na stole. Mně už to připadá skutečně opravdu jako ty diskuze, kdy Poslanecká sněmovna potom volí záměrně, nebo ti, kteří tady vystupují, jiná témata. Mluvme o bezpečnosti cyklistů. Jsou to statisíce lidí, kteří nás o to žádají. Jistě to projevíme v hlasování. Rozhodně teď se nejedná o chodce, teď se nejedná o řidiče automobilů. Ti se musí v navrhované úpravě přizpůsobit novým pravidlům, ale není to žádné drakonické opatření. Každý z nás to zvládne.
Současná podoba zákona o návykových látkách dostatečně nereflektuje změny související s přechodem na povinný elektronický recept ani nově zřízený lékový záznam. Hlavním důvodem pro tuto změnu je využití výhod systému eRecept, zejména snížením možnosti kontraindikace s jinými léčebnými přípravky a nadměrná preskripce těchto léčivých přípravků různými lékaři. Navrhovaná právní úprava také stanoví pevné hranice v rámci předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek mezi zákonem o návykových látkách a zákonem o léčivech. Z tohoto důvodu je součástí návrhu související změna zákona o léčivech. Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencí pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a k zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. Smyslem navrhované úpravy je umožnit soukromým subjektům pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a tu distribuovat za stejných podmínek jako jakoukoliv jinou návykovou látku. To znamená, že distributoři budou moci takto vyrobené konopí pro léčebné použití vyvážet i do zahraničí a hledat nová odbytiště, což bude mít za následek zvýšení výroby. Vzhledem ke zvýšení výroby v České republice se očekává zvýšení konkurence s pozitivním dopadem na konečnou cenu léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití pro české pacienty. Návrh zákona byl projednán výborem pro zdravotnictví, který doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona. Dále byl návrh projednán se zemědělským výborem, který doporučil Poslanecké sněmovně schválit tento návrh ve znění zemědělským výborem schválených pozměňovacích návrhů. S navrženými pozměňovacími návrhy ale nemůžeme souhlasit. Předně je třeba uvést, že pozměňovací návrhy nebyly diskutovány s dotčenými resorty, což považujeme v oblasti omamných látek za stěžejní.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. To, o čem novela zákona pojednává, tady řekl podrobně pan ministr. Tato novela zatím nebyla probírána v rámci zdravotního výboru z hlediska pozměňovacích návrhů. Ty zřejmě přijdou až teď, ve druhém čtení.
Já zastupuji pana kolegu Karla Turečka.
Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu. Je proti tomu nějaký protest?
Ale nechme to na Policii České republiky. Já myslím, že přesně vědí, co mají dělat, a to myslím není ani naším úkolem, abychom jim k tomu dávali pokyn. Je to zbytečné a chraňte si svoje zdraví. Ten biologický subjekt je přece jenom rizikový, takže když chytnete tu virózu, může vám ublížit, může vám zanechat trvalé následky, může vás ohrozit na životě, takže postupujte podle toho a neklaďte si otázky, které jsou právní, ale primárně si klaďte otázky, které jsou zdravotnické. Primárně opět platí to, co jsem říkal předtím, chraňte se. Ale pokud byste opravdu neměli jinou variantu, tak to pojďme rozebrat. U lidí běžících nebo jedoucích na kolech lze na hromadnou akci hůře usuzovat. Teď mluvíme o plánu rozvolňování. Jaká je konkrétní představa v podobě systému rozvolňování? Takže data ano, datumy ne. Ale to je asi normální, my to tak bereme. Jenom na to upozorňuji, že záleží jenom na nás, jestli se nám to podaří. Kdy bude dán tento systém opozici k připomínkám? Kdy bude představen veřejnosti? My tento systém připravujeme společně s epidemiology. A už předtím, než ta otázka padla, tak mě napadlo toto řešení. To platí i pro další otázky. Kdy dojde k otevření zahrádek restaurací, jejich vnitřních prostor? Kdy dojde k otevření obchodů s oblečením a dalších služeb? Které ročníky škol se nestihnou do konce školního roku vrátit zpět do režimu prezenční výuky? Kdy dojde k obnovení praktické výuky? Tam možná nějaká vlaštovka je, protože o tom už jsme mluvili.
Já jsem tady uvedla náš komplexní pozměňovací návrh.
Nyní vystoupí pan poslanec Marek Novák a připraví se...
Děkuji za slovo. Dokonce, vzpomeňte si, vám psali zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, že s tím souhlasí, že to podporují, a žádali vás všechny, abyste to podpořili. Ano, pojďme hledat cestu k ještě dokonalejšímu znění, ale v podstatě to původní nebylo nic špatného.
Nyní faktická poznámka, pan poslanec Jan Bauer.
Já jsem hovořil a obhajoval věcně svůj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, který jsem předkládal v tom prvním druhém čtení, o tom já jsem hovořil a za tím že si stojím.
Děkuju. Ale překvapuje mě, že opoziční poslanci souhlasí s názorem pana premiéra, který vysloví na zákon, jestli tedy vyslovil, že je paskvil, a koaliční nesouhlasí, jak kdyby se měnila pozice koalice a opozice.
Myslím, že chronologicky to bylo úplně jinak, ale nevracejme se k tomu, protože důležité je, že my máme jako koalice splněno. Výsledek se počítá. Je to věc, která byla navržena na základě roční zkušenosti s programem Antivirus, a myslím si, že příští vlády budou velmi rády, když budou mít tak kvalitní, pevně doufám, že brzy schválený kurzarbeit.
Pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě i v tomto případě budou zachována práva klientů, kteří se i proti oznámení budou moci odvolat, to znamená, že v rámci práv klientů se nic nemění, a naopak zjednodušujeme, zrychlujeme proces pro pracovníky na úřadech práce.
Nyní vystoupí pan poslanec Lukáš Černohorský a připraví se paní poslankyně Hana Aulická.